Já si dávám majetková přiznání sám už delší dobu, nikdy jsem žádný problém neměl. Ale na rozdíl od pana Babiše mám prověrku na přísně tajné. Já bych požádal pana ministra, ať si požádá o prověrku na přísně tajné, a vsadím se, že ji nedostane. Od toho máme orgány činné v trestním řízení a daňovou správu. Ale víte, mě jako sociálního demokrata tady mrzí jiná věc. Rozhodně se pan Babiš nechoval morálně a sociálně, a to nejenom vůči státu, vůči těm, kteří platí daně, ale taky se nechoval morálně vůči svým zaměstnancům firmy Agrofert.
Děkuji panu poslanci Seďovi. Jestli nikdo takový není, všeobecnou rozpravu končím.
Ještě jednou, vážený pane předsedající, milé kolegyně, kolegové. Návrh se týká přípravků na ochranu rostlin. Užívání přípravků na ochranu rostlin je zcela zásadním faktorem ovlivňujícím jak kvalitu, tak i kvantitu rostlinné produkce. Palčivým problémem trhu s přípravky na ochranu rostlin je uvádění nelegálních, to jest padělaných či neschválených, přípravků na trh. Tento cíl je realizován zejména těmito opatřeními: posílení kontroly nad distribučním řetězcem přípravků a pomocných prostředků na ochranu rostlin, a to prostřednictvím povinné registrace distributorů přípravků pro profesionální použití, nebo omezení přebalování přípravků, dále zpřesnění úpravy aplikace prostředků na ochranu rostlin a navýšení sankcí za nejvážnější přestupky na úseku rostlinolékařské péče. Další velký okruh navrhovaných změn je spojen s problematikou udržitelného používání pesticidů. V návaznosti na závěry národního akčního plánu ke snížení používání pesticidů byly do návrhu zapracovány změny směřující ke snížení spotřeby pesticidů, které se týkají zpřesnění regulace letecké aplikace; odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin; omezení pro používání přípravků v určitých oblastech; právní úpravy integrované ochrany rostlin a snížení rizik spojených s používáním pesticidů pro zdraví lidí, zvířat, rostlin a životního prostředí.
Děkuji vám a prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, poslanec Josef Kott.
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, i zde se pokusím vypíchnout podle mého názoru nejdůležitější záležitosti týkající se tohoto zákona. Předložený návrh zákona má za cíl posílení kontroly nad používáním přípravků na ochranu rostlin a snížení potřeby pesticidů. Problémy, na které návrh zákona reaguje, se dají rozdělit v podstatě do následujících relativně samostatných skupin: za prvé integrovaná ochrana rostlin, za druhé pronikání padělaných přípravků na ochranu rostlin na trh v České republice, dále proces povolování přípravků na ochranu rostlin, další - pravidla pro trvale udržitelné používání přípravků na ochranu rostlin, která byla definována pracovní skupinou v rámci národního akčního plánu, doba trvání povolení sušáren dřeva a v poslední řadě právní úprava evidence sadů. Do návrhu jsou závěry národního akčního plánu zapracovány a směřují ke snížení spotřeby pesticidů, které se týkají, jak zde šíře řekl pan ministr, takže se pokusím jenom ve zkratce. Děkuji vám za pozornost.
Otevírám rozpravu, do které eviduji jednu přihlášku. Prosím, paní poslankyně Havlová, máte slovo.
Děkuji za slovo. Dámy a pánové, pokusím se být velmi stručná, ale důvody, proč přijmout tento zákon, jsou zcela jasné. Týká se to nás všech, protože se to týká nejen zdravých rostlin, ale hlavně dopadů na naše zdraví. Novela zákona o rostlinolékařské péči je správným krokem k posílení možnosti identifikace nelegálních přípravků na ochranu rostlin uváděných na náš trh. Lze očekávat pozitivní dopady v oblasti kontroly a zrychlení objasnění původu takových přípravků. Trh s nelegálními přípravky na ochranu rostlin je celosvětově jednou z nejvýnosnějších kriminálních aktivit a jeho podíl se každoročně zvyšuje. Je proto nezbytné, abychom urychleně zareagovali a posílili možnosti kontrolních úřadů k identifikaci takových nelegálních produktů. Během této ojedinělé akce Europol zachytil kolem 190 tun nelegálních či padělaných pesticidů. V únoru 2017 publikoval Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví studii, která došla k závěru, že prodej nelegálních přípravků na ochranu rostlin představuje v Evropské unii téměř 14 % z jejich celkového prodeje. Autoři studie také naprosto správně varují před možnostmi zdravotními a environmentálními důsledky použití nelegálních pesticidů, které nebyly podrobeny rozsáhlému a přísnému posuzování bezpečnosti, tak jak je to požadováno pro řádně registrované přípravky na ochranu rostlin, na něž klademe stále vyšší bezpečnostní nároky. Důvody, které jsem tady uvedla, jsou pádným argumentem, proč pustit tento zákon do druhého čtení.
Prosím, pane poslanče.
A já bych chtěl vědět, jakým způsobem byly ty sankce uplatňovány, v jaké výši, kolik jsme jich použili, abychom také měli přehled o tom, co se v této oblasti v České republice děje.
Žádnou přihlášku nevidím. Jestli je tomu tak, končím obecnou rozpravu. Není tomu tak. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Žádný návrh nevidím. V tom případě zahajuji hlasování a táži se, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zemědělskému výboru jako garančnímu výboru, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?
Jestli došlo k pochybení, jestli došlo k porušení zákona. K tomu parlamentní vyšetřovací komise je.
Poté pan poslanec Seďa s faktickou poznámkou.
Pane předsedající, kolegyně a kolegové, jediná věta k panu poslanci, ke kolegovi Seďovi. Znovu se ptám: Takže je vlastně všechno vyřešeno, protože jestliže tam bylo garantováno právo k odkoupení bytů, dokonce to bylo za tu výhodnou cenu, to mělo být prodáno, takže vlastně ti lidé si ty byty koupili? Nebo kdo jim je nabídl? Jak jste zajistili, nebo ten, kdo tu smlouvu uzavíral, jak jste zajistili její plnění? Ale před ním tam musí být ještě někdo, kdo mu to všechno hezky přihrál a kdo to všechno posvětil. To není jenom o Bakalovi.
Děkuji. Po něm paní poslankyně Havlová s faktickou poznámkou.
Děkuji, pane předsedající. Vaším prostřednictvím. Já s vámi souhlasím. Proto projednáváme bod informace vlády o postupu nevýhodné privatizace. Já jsem to tady řekl. A smlouvu někdo nedodržel. Tak se ptejme, kdo tu smlouvu nedodržel.
Děkuji.
Za mnou chodí lidi, kteří v těch bytech bydlí, kteří se soudili. Prosoudili spoustu peněz a nikdo z nich nevyhrál. Já už jsem tady o tom mluvila. Tak kde je ta vymahatelnost práva, když ve smlouvě je předkupní právo?
Děkuji. To byla zatím poslední faktická poznámka. Nyní do obecné rozpravy řádně přihlášený pan poslanec Josef Hájek.
Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové. Podívejte se na ty lavice tady. Totálně v paži! Kde je pan Fiala? No dva je málo. Podruhé tady není premiér. Kolegové z KSČM mi garantovali, že s ním diskutovali, že tady bude. Teda v paži. Každopádně ten bod je nevýhodná privatizace OKD. Kopal jsem uhlí, pane poslanče. Kopal jsem uhlí, byl jsem vedoucí. Byl jsem vedoucí provozu. Já jsem neměl čas na kokotiny, řešit, kdo to kupuje.
Děkuji.
Vrátím se skutečně k tomu tématu nevýhodné privatizace. To máslo na hlavě tady má celá pravá strana, tedy kromě lidovců. Myslíte, že Kalousek nevěděl, jak se to tam peče s tím OKD? No naprosto věděl, to dám ruku do ohně. Já jsem panu premiérovi ve svém vystoupení vyčetl tři věci. Skutečně nízká cena. Ta cena byla jednoznačně nevýhodná. Smlouva je vždycky deal mezi dvěma subjekty. Je to normální, prosím vás? Je toto normální? Já jsem byl 30 let důlním záchranářem. Zažil jsem asi 500 důlních zásahů. Zažil jsem opravdu složité situace, ale vždycky když jsme šli do toho dolu, tak jsme šli s nějakou nadějí. Skutečně to tady nechci rozpitvávat. Smlouva se ruší, to znamená, tím pádem můžeme dostat byty.
Nebudu hodnotit tu druhou, menší polovinu jeho projevu, tady je jistě finančních odborníků celá řada, nechám to na nich, ale chtěl bych jenom říct, že podle jednacího řádu rozprava má být k věci a v té první polovině ta rozprava byla v podstatě součet urážek, které tady citoval pan předseda Faltýnek. Citoval je z knihy pod dojmem, že co je v novinách nebo co je v knize, je správné a musí to být pravda. To je starý známý řečnický trik a myslím si, že trošku pan předseda Faltýnek uráží toto auditorium.
Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Kdybyste ty argumenty měli, předpokládám, že trestní oznámení byste podali. A bylo by to správné! Jestliže někdo porušil zákon, konejte. Poslanecká sněmovna vždycky je a bude suverénem. Vždyť o nic jiného nejde. A jestliže bude doloženo to, o čem se vede polemika, pojďme dál. Zde se nevede debata ideologická z mého pohledu, zde se vede debata faktická. Děkuji vám, že jste mě vyslechli.
Nyní pan poslanec Nekl s faktickou poznámkou. Pan kolega Fiedler je stále řádně přihlášen.
Pane Faltýnku, prosím vás, vy tady vyzýváte a pan Babiš stále vyzývá, ať všichni, nejenom předsedové poslaneckých klubů a stran, ale všichni politici ať předloží daňová přiznání. Má daňová přiznání jsou od roku 1992 všechna uložena na Finanční správě v Přerově, neměl jsem nikdy žádný problém, vždy jsou v pořádku zkontrolována.
Předpokládám, že jste mě pozorně poslouchal. Z mých úst jste určitě neslyšel, že bych řekl, že váš předseda krade. Neřekl jsem to. To je mé vyjádření.
Děkuji. Aha, s faktickou, pane předsedo, nebo s přednostním?
Tak co tedy konkrétně ještě se chce na doložení příjmů?
Děkuji.
Děkuji za slovo. Máte možnost reagovat standardním způsobem podle jednacího řádu, tak to prosím dodržujme. Tak prosím, držme se toho tématu. A to téma jsou daňové podvody ministra financí současného.
Kdo je proti návrhu? Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr zemědělství Marian Jurečka. Jestli máte potřebu diskutovat, jděte diskutovat do předsálí, ať je zde dobře rozumět.
Dobré dopoledne, vážený pane předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové. Tento způsob registrace je méně náročný pro žadatele o registraci těchto odrůd jak z hlediska splnění podmínek registrace, tak z hlediska finanční náročnosti. Dochází k zavedení společného certifikačního schématu s jednotným přístupem k udržování a testování rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů. Nedílnou součástí transpozice jsou též nová ustanovení, která se týkají označování a náležitostí průvodních dokladů, uzavírání obalů, rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků. Dále předkládaný návrh reaguje na neuspokojivou situaci na trhu při uvádění do oběhu sadby česneku. Ze strany prodejců dochází k nežádoucí záměně sadby česneku podléhající režimu zákona o oběhu osiva a sadby za česnek konzumní. Děkuji. Nastavují se jednoznačná pravidla uvádění sadby česneku do oběhu tak, aby kontrolní a dozorový orgán, kterým je Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, mohl účinně tento proces kontrolovat a v případě jeho porušení ukládat sankce. Děkuji za pozornost.
Děkuji za slovo. Předložený návrh zákona je transpoziční novelou zákona, kterou se zavádí jednodušší proces registrace ovocných odrůd s úředně uznávaným popisem. Tento způsob registrace je méně náročný pro žadatele o registraci těchto odrůd jak z hlediska splnění podmínek registrace, tak z hlediska finanční náročnosti, kdy se navrhuje stanovení správního poplatku pro tyto odrůdy v nižší výši, než je u klasické standardní registrace odrůd s úředním popisem. Dochází dále k zavedení společného certifikačního schématu s jednotným přístupem k udržování a testování rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů. Povinností je registrace odrůd s úředním nebo úředně uznávaným popisem. Nedílnou součástí transpozice jsou též nová ustanovení, která se týkají označování a náležitostí průvodních dokladů rozmnožovacího materiálu u ovocných výpěstků. Sadby česneku má být možné uvádět do oběhu pouze jakožto uznané nebo standardní osivo. Jejich dodavatelé budou muset být registrování a budou muset informovat Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský o případném výskytu škůdců.
Otevírám obecnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí.
Děkuji.
Eviduji váš návrh. Není tomu tak. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zemědělskému výboru jako výboru garančnímu. Žádný návrh nevidím. Zahajuji hlasování a táži se, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zemědělskému výboru jako výboru garančnímu, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zemědělskému výboru jako garančnímu výboru. Žádný návrh nevidím. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh na zkrácení lhůty, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Otevírám další bod dnešního jednání a tím je I v tomto případě z pověření vlády předložený návrh uvede ministr zemědělství Marian Jurečka.
Novin, které vlastní Andrej Babiš. Jak už stačil připomenout každý druhý komentátor na sociálních sítích, byl to Sobotka, kdo řídil v roce 2004 Ministerstvo financí. Říká autor článku. Za druhé, že ví, že byty už dávno ovládal a rozhodoval o nich tehdejší většinový vlastník OKD, a to nejméně od roku 1997, kdy společnost ovládl místní podnikatel Pros díky neschopnosti státu a tehdejšího Fondu národního majetku. Za tuhle sumu ji totiž prodal Koláčkovi a Otavovi z Karbon Investu. Takže ne Bakalovi, ale panu Koláčkovi a Otavovi z Karbon Investu! Včetně svého nemalého vejvaru na celé transakci! Karbon Invest už v té době dělal Bakalovi ovšem bílého koně, protože hned po doprivatizaci Bakala celé OKD od Koláčka s Otavou odkoupil během pár dnů. Podle tehdejších informací z tehdejších médií tomu tak bylo. Tak se chci zeptat kolegy Hájka, který po mně bude vystupovat a může odpovědět, co on v té době dělal, zda on podporoval, či nepodporoval prodej menšinového podílu v OKD svému šéfovi Koláčkovi, protože tehdejší odboroví bossové v OKD velmi tlačili na vládu, aby ten prodej menšinového státního balíku realizovali. Ano, dnes se mnozí pošklebují, že tento článek není vymahatelný. Podle mě je to ovšem od těchto lidí velmi ubohé a falešné. Je třeba si uvědomit, že stát tehdy uzavřel nejspíš tisíce privatizačních a doprivatizačních smluv. Vážené kolegyně, vážení kolegové, závěrem chci říci, že privatizace OKD ukazuje, jakým hrůzným způsobem se v 90. letech v naší zemi privatizovalo, tunelovalo a kradlo. A je mi líto, že náš stát dodneška nepostihl pravé viníky této zpackané privatizace. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu poslanci Seďovi. Prosím, pane zpravodaji.
Já se nestačím divit. Vy si dovolíte říct, jak je možné, že nikdo nevyšetřil dodnes privatizaci OKD. Vy jste tady první den, pane kolego? První den sedíte ve Sněmovně? Proč jste to neudělali za ty roky? Jak si dovolíte říct, že je podepsána krásná smlouva s nájemníky bytů? Ti lidé zavolají a řeknou: Je nám vyhrožováno. Když se snažíme si říci o svá práva, je nám vyhrožováno. To jsou lidé, kteří přímo zavolají nebo kteří přímo přijdou i sem do kanceláře a říkají: Já se bojím říct své jméno, protože víte, jak by to mohlo dopadnout? Tohle se vám zdá, že je v pořádku? To není v pořádku, pane kolego! To není v pořádku. Celá privatizace není v pořádku.
Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Antonín Seďa.